A takhle bohužel česká veřejná správa velmi často postupuje a říká tomu elektronizace a služby občanům.
Děkuji.
Děkuji. Když to řekne soudní znalec směrem k tomu velkému informačnímu systému, tak pak pro jistotu ho honí po soudech a trvá to pět sedm let, než je očištěný. Toto neudělá jeden soudní znalec. Akorát ho zavřou.
Děkuji. Pan poslanec Černohorský s faktickou poznámkou.
Jde o to, že pokud máte zdrojové kódy, tak vy nemusíte u toho informačního systému nechat to napsat nějakou konkrétní firmou kompletně celé. V tu chvíli už můžete měnit případně i dodavatele. Bude to samozřejmě pro některé složitější, pokud neznají přímo ten softwarový produkt, ale máte tam mnohem větší možnost té správy.
Děkuji. Paní ministryně Schillerová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Nemohla být vypsána veřejná zakázka, pokud tam nebyla záruka, že někdo ty zdrojové klíče prostě dá, dá je z rukou. A to vyplývá z této smlouvy. Proto dneska už se soutěží nový systém. Takže děkujeme těm, co ty smlouvy tehdy podepsali.
Faktická poznámka pana poslance Válka.
Děkuji.
Děkuji. Pokud jsem správně rozuměl, ta zkouška pět měsíců dopředu od června do srpna probíhala. Další systém je ohrožen, o tom se budu bavit později v jiné platformě. Nenavrhuji tedy žádné usnesení k této interpelaci. Děkuji všem ostatním, kteří diskutovali, ale diskuse se dostala jinam, než jsem předpokládal.
Paní ministryně financí to posunula někam, kam jsem nechtěl. Já jsem ji ani nevyzval, ani neoslovil, ani jsem nikoho nekritizoval. Měl jsem obecnou poznámku. Takže to není vůbec opozičně-vládní spor. Ale když vás vezmu za slovo, a pokud máte software z roku 1991, já jsem teď přemýšlel, jaký jsem měl počítač v tom roce. Úplně přesně nevím. Možná to bylo XT a možná už byly pětipalcové diskety. To prostě není pravda.
Čeho se bojíte v České televizi? To mi tedy opravdu připadá neskutečně pokrytecký a otřesný!
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl v této poznámce prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegyni paní Němcové jenom poupravit informace, které tady zazněly. Protože podle těch informací, které mám k dispozici já, ten seminář svolal generální ředitel České televize pro poslance a jeho osobu - původně. Dokonce podle informací, které mám k dispozici já, nechtěl původně pozvat ani Radu České televize. Tyto informace si můžete ověřit a případně nějakým způsobem můžeme dojít k tomu, jak to skutečně bylo, u předsedy Sněmovny. Takže tento seminář vznikl jako seminář pro poslance z podnětu generálního ředitele České televize. Jak to víte, že ty otázky byly zodpovězeny správně na semináři, kterého jste se neúčastnil?
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr kultury Lubomír Zaorálek. Jinak přeji pěkné poledne. A připraví se paní poslankyně Procházková. Prosím, vaše dvě minuty.
To je jedna věc. Je to mé pevné přesvědčení. Já jsem řekl, že jak jsem četl tyhle záznamy a seznamoval jsem se s tím, kde jsem nemohl osobně být, tak jsem těm odpovědím rozuměl. Takže já je tady hájím za ty, co tu nejsou.
Další s faktickou poznámkou paní poslankyně Procházková.
Já bych se ráda oprostila od různých politických chomoutů, hybridních válek a podobně. Já to prostě nechápu! Takže mně to připadá velmi podivné. Samozřejmě, ta chyba tady je. Měli bychom se nad tím zamyslet. Ale pojďme se vůbec zamyslet nad tím, jak to budeme dělat do budoucna, jestli je to správně.
Děkuji, pane předsedající. Já mám jednu nevýhodu. Mně jednou, když projde číslo hlavou, tak já si ho pamatuju. A samozřejmě kolegyně Bára Kořanová prostřednictvím předsedajícího má v tomhle směru pravdu. Ale já jsem se snažil udělat přehled. Ten audit jsem si zadal sám pro sebe proto, abych si ověřil, že můj názor je správný. Proto se trefujte do mě, a nikoliv do nějaké auditní organizace, která je mezinárodní a kterou nenechám vláčet v médiích jenom kvůli tomu, že pro Juříčka jako poslance zpracovávala nějaký audit.
A dozvídáme se, že nikoliv, že tento zájem tedy nemá. A potom mi to tedy přijde mimořádně nefér, protože to jenom vytváří jakýsi zastírací manévr vůči tomu, co tady ve skutečnosti projednáváme.
Nyní ještě jedna faktická, takže pan poslanec Jiří Kobza. A potom se připraví pan...
Děkuji, pane předsedající.
Já bych se chtěl jen obrátit na předřečníka pana poslance Juříčka vaším prostřednictvím.
Prosím, máte slovo.
Já jsem velmi rád, že ta úvodní dramatičnost trochu ochabla. Pokud jsme mluvili o tom stejném, tak já to vím a velmi si toho vážím.
Já bych jenom dočetl poslední větu z toho dopisu pana generálního ředitele Dvořáka: V případě vašeho souhlasu jsou moji kolegové připraveni spolupracovat na domluvení konkrétního místa a termínu. Předem děkuji za zvážení této žádosti a přeji klidné prožití léta. V úctě Petr Dvořák, generální ředitel. A nestalo se nic jiného, než že předseda Sněmovny vyhověl přání generálního ředitele, přestože partnerem pro Poslaneckou sněmovnu je Rada České televize ze zákona, která je zodpovědná za kontrolu hospodaření České televize. Tak to prostě v zákoně je. Jmenovalo se to pozvánka na poslaneckou diskusi pod záštitou předsedy Sněmovny na téma hospodaření a činnost České televize. Pro mě ta debata byla poměrně poučná. A ten důvod je velmi jednoduchý. Ty peníze jsou zaúčtovány. Ty peníze jsou utraceny. Já bych spíš doporučoval - a my možná přijdeme jako náš klub s nějakým návrhem na usnesení - abychom se dívali do budoucna. Bude o tom hovořit kolega Feranec, který je přihlášen do řádné rozpravy, který má tato konkrétní čísla k dispozici. Takže za mě znovu apel. Takže já mu můžu věřit, nemusím. Já jsem ho nečetl. Takže tolik velmi stručně mých pár poznámek k této záležitosti.
Nyní mám tady dvě přednostní práva. A připraví se s přednostním právem předseda klubu SPD Radim Fiala. Nyní s přednostním právem předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a připraví se pan poslanec Jiří Valenta. Prosím.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, rád se oprostím od osobních invektiv a od politizace zpráv České televize a dovolte mi, abych přednesl stanovisko za klub SPD. Nicméně velmi stručně se vrátím do minulosti a k tomu hospodaření. My jsme to také podrobně prodiskutovali a sledovali. A je jasné, že hospodaření je z hlediska podnikatelského deficitní, že je k vyrovnání rozpočtu využíváno fondu televizních poplatků. To je evidentní.
Prosím. Paní poslankyně, já bych jen požádal poslance, kteří případně odcházejí, aby tak činili v klidu. Já bych rád oznámil pro záznam, že páni poslanci Skopeček a Munzar zrušili v průběhu tohoto projevu svoji omluvu.
To je tady ta hlavní message, kterou jsme tady dneska slyšeli. To je práce České televize, to je její transparentnost! A já myslím, že bychom se proti tomu měli důrazně všichni postavit, protože takovýmto způsobem přeci to není možné.
Děkuji. Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
My jsme ze stejné strany s Romanem Sklenákem, my jsme byli na stejném semináři, ale každý jsme viděli úplně jiný seminář zřejmě. To musím tady říct! A kdo tam byl, tak poslouchal. Rada České televize neuměla na nic odpovědět! Na nic neodpověděla. A slovo panoptikum, nemyslím si, že by bylo nějakou velkou urážkou. Pan Juříček tady řekl přesně to, co musí člověk říct, kdo má v hlavě mozek a kdo nad celou věcí přemýšlí. Neberme to ideově! Tady se sčítají čísla a výsledek je pokroucený! Takže prosím vás nenuťte nás tady k něčemu, co bychom si museli potom vyčítat, protože jak víte, ty věci jsou velmi nedokonalé! A děkuji kolegovi Juříčkovi, že tady přednesl odbornou záležitost, odborně zpracovaný pohled na tzv. zprávu Rady České televize.
S faktickou poznámkou nyní pan předseda Bartošek, po něm pan ministr Zaorálek.
Zatímco pana poslance Sklenáka znám jako sociálního demokrata včetně názorů a hodnot, tak myslím si, že skutečně to je, jak když se potkávají zástupci dvou rozdílných stran. Jediné, co má smysl a čím se zabývat, jsou sněmovní dokumenty, ne nějaká pseudoanalýza nebo pseudoaudit, který zde předkládáte k tvrzení, že je důvěryhodný. Nadměrnou náhradu nad tento limit je dle sdělení třeba neprodleně vrátit.
Nyní bude postup následující: faktické poznámky pan ministr Zaorálek, pan poslanec Juříček, pan poslanec Foldyna, paní poslankyně Němcová, pan poslanec Plzák. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Přeji vám také dobré dopoledne. A tady bych chtěl tedy dokončit to, co pan Roman Sklenák nestihl dokončit. Protože oproti tomu, co tady bylo tvrzeno, že tam nikdo na nic neodpověděl, já jsem tam tedy pro sebe docela srozumitelnou odpověď našel. A to si myslím, že je škoda, že to Roman Sklenák nedokončil. Protože i já jsem v těch odpovědích viděl, že jednak tady se vytvořil nějaký mýtus nějakého rezervního fondu České televize. Že tady v roce 2008 až 2011 vznikla poměrně příznivá situace, díky které se shromáždily 3,6 miliardy. Ty byly investovány a to pan Roman Sklenák nedopověděl. A tam jsem našel jasnou odpověď na to, kam se ty peníze poděly. Takže není pravda, že zmizely, nebyl to žádný rezervní fond.
Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Foldyny. Omlouvám se, je to moje chyba, pan poslanec Juříček je na řadě, po něm pan poslanec Foldyna. Máte slovo.
Děkuji. Dobrý den ještě jednou. Já tady nebudu bojovat za to, jestli mám pravdu, nebo nemám pravdu. Ale čísla jsou naprosto jasná. Takže nedělají ani prostou reprodukci prosím vás. To jsou fakta. To jsou jejich čísla, nikoliv moje čísla. Co se týká panoptika, to jsem řekl, jako celková rada se tam chovala jako panoptikum. Protože oni neodpovídali na konkrétní číslo. Já jsem dal rozbruslující otázku. Prosím vás: Kolik vás stálo těch 200 stránek toho křídového papíru, za který je zodpovědná Česká televize? Jako první jednoduchou otázku. Oni nevěděli. A takhle to pokračovalo neustále dál a dál. Jinými slovy, vždycky na tu otázku, kterou já jsem položil, jsem si sám musel odpovědět a řekl jsem: Podívejte, toto je vaše číslo. Takže nemíchejme do toho prosím vás guláše státního rozpočtu a tak. Bavíme se o České televizi a o jejím hospodaření. A ještě vám mohu říci jednu věc. To východisko, které bylo s panem Dvořákem, tak nakonec pan Dvořák mě požádal, jestli bych se mohl podívat na jejich rozpočet roku 2020, a já jsem řekl: Ano, za předpokladu, že mě budete plně respektovat, pane Dvořáku.
Děkuji. Pan poslanec Foldyna nyní je na řadě. Po něm paní poslankyně Němcová.
Pane Bartošku, věnujte se zprávě České televize, nekádrujte tady! Není vaším poselstvím tady diskutovat o tom, kdo je a není sociální demokrat!
Stále faktické poznámky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, já myslím, že ta debata nás svádí úplně někam jinam.
Byla to paní poslankyně Němcová, která prostřednictvím pana předsedajícího nám tady řekla velkou hrozbu. Nejde teď o to schválit, neschválit zprávy o činnosti a o hospodaření České televize. Jsme napadáni, že chceme zpochybňovat nezávislá česká média. Protože tady to zaznělo. Toho jsem se obával! To je ten důvod, proč si myslím, že řada lidí zde hovoří o tom, že je připravena uvažovat o svém postoji ke schvalování zprávy o hospodaření. Prosím vás, nelžeme občanům České republiky! A to buď že shledá, že je nekompetentní, anebo v případě, že neschválí dvě po sobě jdoucí zprávy. A já znovu říkám: Nikdo tady neřekl, že se k tomu chystá. Nikdo tady neřekl, že se to stane. A rozhoduje o tom Poslanecká sněmovna. Takže o čem je tady pořád vyvolávána panická obava? Já chci jenom říci, ve všech případech nám jde o hospodárnost. A já si myslím, že to, že se bavíme o tom, jakým způsobem jsou vynakládány finanční prostředky České televize, děláme službu České televizi. Se slovy, pan ředitel to někde i uvedl veřejně, že se domnívá, že na to ještě společnost není připravena. To je přece nehoráznost! Takže pak se nedivte, že po takovém semináři existují prostě pochybnosti. Já se omlouvám, ale není to nic proti České televizi a nezávislosti českých médií. Já takové nařčení kategoricky odmítám. Je to o tom, abychom hospodaření měli jasné, transparentní, takové, jaké Česká televize a její redaktoři chtějí po nás. Po poslancích, ministrech, veřejných činitelích a všech.
Také děkuji. A pan poslanec Baxa a paní poslankyně Mauritzová ruší svou omluvu.
Děkuji za slovo. Jenom velmi kratince. Prostřednictvím pana předsedajícího bych se chtěla zeptat pana kolegy Staňka, za koho mluvil. On většinově používal slovo my.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl ujistit svou kolegyni paní poslankyni Gajdůškovou, že v řečnictví existují rozličné obraty.
To byly faktické poznámky a nyní prosím pana poslance Martínka, který je přihlášen do rozpravy.
Vážené dámy, vážení pánové, i když už jsem nechtěl vystupovat, musím, protože nemám rád jednání o nás bez nás a protože jsem se jako jeden z poslanců účastnil uzavřeného semináře, i když z jiného důvodu než jiní poslanci. Sám dávám přednost veřejnému projednávání, proto jsem na uzavřeném jednání ani otázky nepokládal. Mohu však uvést na pravou míru některé zavádějící informace, které zde padly. Vysílá dva nové programy. Má nové moderní televizní studio v Brně a hospodaří bez dluhů.